Jiří Dušek 84 hlasů a postoupil, byl zvolen v prvním kole. Do druhého kola postupují Petr Ptáček a Miroslav Volařík. Michaela Marksová tedy byla zvolena, a tím tato volba končí. V závěru svého vystoupení ještě prosím o pozornost a vyhlašuji nové lhůty volební komise. Za prvé je to lhůta na další změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Za druhé je to lhůta na volbu dalších dvou členů Rady ČTK, protože ke konci května se tam budou uvolňovat další místa. A konečně je to volba nová, tří členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. Ta lhůta bude do pátku 10. května do 12 hodin. Děkuji za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přiznávám, že v rámci debaty o důchodech jsem částečně zapomněl, co jsem tady vlastně chtěl říkat. Kromě toho ještě proběhlo několik dotazů a schvalování v rámci mailové korespondence. A v té pracovní skupině jsme pracovali způsobem, že každý z těch devíti klubů měl právo veta. Jestliže jsme nenašli absolutní shodu na nějaké otázce, tak se dále v té věci nepokračovalo a tématu jsme se nevěnovali.
Pak samozřejmě plánujeme ještě nějaké další věci. Jsou v systému. Stejně tak očekávám další debatu, protože to není běžný tisk, abych tak řekl. Jednací řád je zákon, podle kterého se schvalují zákony. Takže i tuto debatu můžeme očekávat.
Ještě přečtu omluvy z dnešního jednání.
Vážený pane místopředsedo, kdo si počká, ten se dočká, tak jsem se konečně dočkal. Já bych možná úvodem jenom k panu kolegovi Hájkovi. Jak zjišťuji, za ten rok a půl, co jsem tady nebyl, tak se to také nezměnilo. Na tom bych vůbec nic neměnil. Je to prostě formalita a je to špatně. Neměla by to být formalita. Pokusím se vysvětlit. Myslím, že by to mělo fungovat takto. Pokud tedy nebude projednán státní závěrečný účet v následujícím roce, nelze zahájit ani projednávání státního rozpočtu na další rok. My tady projednáváme, a byla o tom řeč, mluvil o tom i pan předseda Sněmovny, projednáváme tady řadu informací, řadu zpráv, výroční zprávy, účetní závěrky. Má to nějaký smysl? Je to k něčemu. Myslím, že to není k ničemu. Myslím, že úspora času by byla naprosto zřejmá a nemuselo by docházet k tomu, že nelogicky projednáváme něco, co bylo před dvěma třemi roky.
Kolegu Marka Bendu ještě požádám o posečkání.
Děkuji panu poslanci Votavovi vaším prostřednictvím za ten návrh. Ty máme také ještě stále na pořadu a také jsme je nedokázali projednat. To by podle mě byl vhodný model. Děkuji za pozornost.
Nyní řádně přihlášený pan kolega Marek Benda, nikoliv v roli zpravodaje, ale se svým stanoviskem. Připraví se pan kolega Ferjenčík.
Nechci to zbytečně extendovat, ale přece jenom musím zareagovat a položit dotaz. Paní ministryně, vy jste hrdě prohlásila: sociální demokracie zrušila druhý pilíř, tak jak slíbila, a sociální demokracie plní své sliby. No, v tomto případě ano, ale ona také sociální demokracie slíbila, že v tom minulém období předloží vláda svoji vlastní penzijní reformu. Programové prohlášení je veřejný slib veřejnosti, dokonce i Poslanecké sněmovně, která na základě programového prohlášení vyjadřuje vládě důvěru. A ještě jednu poznámku k sociální demokracii na Slovensku. Ta byla příliš inteligentní na to, aby to rušila. To prostě bude vždycky trochu bolet. A na to jste milí kolegové z vládních lavic příliš populističtí a příliš politicky zbabělí. Nevěřím, že něco takového jste schopni. Pokud budu překvapen. Budu překvapen mile.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Tak pár poznámek k těm novým tématům. No dobře, ale my to nepodpoříme, ale když se na to podíváme, vy jste říkala fiskálně zodpovědně, tak odhadovaný pozitivní dopad této daně je kolem jedné miliardy korun. Zadruhé věk odchodu do důchodu. Tak si řekněme, co udělali sociální demokraté? Ani v minulém volebním období, ani v tomto volebním období. Já myslím, že ty parametry, nebo ta hlediska, o kterých mluvila paní ministryně, jsou k diskuzi. Ale ta střední třída je ta, která pociťuje největší změnu - co změnu? A nad tím se musíme zamyslet. Doufám, že to tak nemyslí.
Děkuji.
Já v jedné věci navážu na svého předřečníka. Také jste uváděla řadu zemí a kolik HDP se tam vyčleňuje na důchody. Zajímá mě, jestli jste při tomto svém argumentu také propojila věci... míru zadlužení těchto států? Je potřeba si tyhlety věci spojovat. To není jenom o tom, kolik rozdáváte, ale také jestli na to máte. To, proč to tady řešíme, to je právě proto, že myslíme na lidi, kteří chodí do fabrik, jsou v zemědělství, mají nízké příjmy, a až půjdou do důchodu, tak proto se ptáme, z čeho se to bude financovat. Proto to řešíme v tento moment a v tuto dobu, kdy to ještě řešitelné je, aby nebylo pozdě! Ano, uznávám, vy si ze svého platu na svůj důchod ušetříte.
Tak to byly přednostní práva, rozprava byla ukončena. Závěrečné slovo pana zpravodaje je ještě před námi. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Velmi stručně. Uvidíte, že jsem měl pravdu, že jsme skutečně byli mnohdy velmi daleko od projednávaného tématu. Jinak tedy kdybych měl shrnout obecnou rozpravu z pohledu zpravodaje, tak konstatuji, že nebyl podán ani návrh na dopracování, ani návrh na zamítnutí. Naopak byl podán návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů.
Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jenom rychle na to, co tady pořád slyšíme, že sociální demokracie neudělala nic s reformou důchodového systému, neudělala prý nic s tím, aby se zachovaly důchody do budoucna. A za druhé.
To je stejně tvrdá práce jako práce koaličních poslanců. A druhá věc. Pak bych měla dotaz na paní ministryni. Důchodová komise je komise pro spravedlivé důchody a dneska pan předseda Stanjura na rozpočtovém výboru položil dotaz, co jsou to ty spravedlivé důchody, takže doufám, že komise na to odpoví. To za prvé.
Jenom zareaguji na své dva předřečníky. Dámy a pánové, od roku 1990, co sleduji veřejné rozpočty, nikdo nikdy nenavrhl a nikdo vážně nemyslel zrušení průběžného pilíře. Ale bít se v prsa, že jsem zachoval první pilíř, je neuvěřitelná manipulace. Nikdo ho nikdy zrušit nechtěl. Druhá poznámka - k panu poslanci Bláhovi. My jsme včera, velmi vlídně a ne emotivně, říkali: Pojďme diskutovat o udržitelnosti veřejných rozpočtů. Pojďme diskutovat o tom, jak upravit efektivitu dotací tak, aby nebyli podporováni ti největší na úkor malých a středních. O tom všem jsme mohli včera společně diskutovat a hledat společná východiska. A co jste udělali? Řekli jste ne, my se o tom s vámi bavit nechceme.
A v této chvíli platí. První výrok - sociální demokracie neudělala nic pro důchodovou reformu - tento výrok platí; Mohou platit oba a nemusíme se přít, který z nich platí. Jsem rád, že občas vidím ve Sněmovně paní ministryni. A já jsem zatím neslyšel, co je spravedlivý důchod, jak velká má být míra solidarity a jak má být velká míra zásluhovosti. Druhá poznámka. Stát žádné důchody neplatí, platí je daňoví poplatníci, především střední třída. A pak se musíme ptát, jaká bude penze pro tuto střední třídu, když oni odejdou do penze.
Lidovecký návrh, že za každé vychované dítě by měla žena v důchodu dostat pětistovku, vláda zamítla. A jak se jim odmění stát? V současné době se bavíme o generaci čtyřicátníků, kteří půjdou do důchodu, a jestliže nebudeme mít dostatek dětí a plátců do systému, tak ty peníze nebudou a nebude z čeho ty důchody vyplácet.
Děkuji za slovo.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou nejprve pan předseda Bartošek a následně pan předseda Mikuláš Ferjenčík.
Děkuji za slovo. Věřte, že moje poznámka a příspěvek byl k tomuto tématu. Já jsem přesvědčen, že důchody se mají zvedat, a moje otázka zněla: kroky, které tato vláda činí - máte zajištěno to, že směřují k tomu, aby byly dlouhodobě udržitelné veřejné finance? To bylo všechno, odpověď jsem nedostal.
Není možné oddělit debatu o zvyšování důchodů od debaty o udržitelnosti důchodového systému. To prostě fakticky není možné. Nicméně upozorňujeme na to, že vláda má hledat další příjmy státního rozpočtu pro zajištění financování důchodů v budoucnu. Ještě jednou tedy prosím o to, abych tu odpověď mohl dostat ještě v rozpravě, abych mohl případně reagovat.
Tak prosím.
Děkuji za slovo. Ale odpovědné rozpočtování nespočívá v tom, jak mi to vyjde příští rok. Odpovědné rozpočtování spočívá v tom, jak udržitelné je to na několik budoucích generací. A vláda dobře ví, jak je to udržitelné. My jsme dnes na rozpočtovém výboru projednávali konvergenční program a doporučuji každému poslanci minimálně kapitolu 5 tohoto konvergenčního programu, protože tam vláda sama predikuje udržitelnost veřejných pojistných - a myslím si, že naprosto přesně, tomu se nedá nic vytknout. Pokračujme dál v tom, jak vláda sama vidí udržitelnost důchodového účtu.
V návaznosti na poznatky z aplikační praxe se provádějí i další dílčí úpravy zákona o silniční dopravě.
Já jsem sám velmi zvědavý, jak v rámci druhého čtení, v rámci případných pozměňovacích návrhů tento kompromis nakonec pak zohlední ty naše představy, které jsme si do provozování taxislužby dali, ale to uvidíme do budoucna. Bylo tady také řečeno, že změna je rovněž navrhována u označování vozidel střešní svítilnou s nápisem "taxi" nebo jiným způsobem zaměnitelným s tímto označením. Zavádí se povinnost označování vozidel evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Dále návrh počítá se zrušením některých povinností. Upouští se taktéž od povinného vybavení vozidla taxislužby aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby. Těch změn je tam opravdu velké množství.
Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan předseda Michálek.
Takže se podařilo díky tomuto jednání dospět k poměrně konsenzuálnímu návrhu, který podle mého názoru dobře reaguje na aktuální trendy v oblasti digitálních platforem. Takže to by byla věc, kterou bychom tam taky rádi ještě postihli v rámci druhého čtení.
To byla přihláška do rozpravy. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do rozpravy. Pan poslanec Kolovratník. Prosím.
Prodiskutovali jsme to i na podvýboru pro dopravu. Tak to je odpověď na tu písemnou komunikaci, kterou jsme od taxikářů obdrželi, řeknu, s takovými těmi výhrůžkami o stávkování a podobně. Každé z těch rozhodnutí bude mít své plusy a minusy. I já chci těmito slovy zástupcům Ministerstva dopravy poděkovat, protože ta pracovní skupina opravdu rok velmi pečlivě na tom zákonu pracovala.
Já také děkuji a v tuto chvíli nemám další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. V tom případě hlasovat o návrzích na vrácení či zamítnutí nebudeme, protože nepadly, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh je přijat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. A ještě mám jednu čerstvou zásobu. Já vás všechny poprosím o klid v sále, abych vás nemusel překřikovat. A ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Prosím o klid. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Výborný. Vážené kolegyně, vážení kolegové, kdo má něco k jednání a potřebuje u toho hlasitě mluvit, prosím do předsálí. Děkuji.
Já nechci zneužít přednostní právo, ale dovolte mi dvě nebo tři věty. Takže díky za to. Přeji vám vše dobré, hodně zdraví a síly do toho, co přinášíte pro tuto společnost.
Ptám se, zda k pořadu schůze v tuto chvíli má někdo zájem o vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jde o to, že je načteno více než 800 pozměňovacích návrhů a ta rozprava bude výrazně kratší, pokud se budou hlasovat jednotlivě, a výrazně delší, pokud se nebudou hlasovat jednotlivě, protože když je budeme hlasovat jednotlivě, poslanci se budou moci vyjádřit věcně k těm návrhům v rámci hlasování. Pokud se budou hlasovat najednou, bude nutné vyjádřit své postoje k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům v rozpravě.
Díky hluku, ale předpokládám, že vyřazení. Je zde žádost o odhlášení všech, které samozřejmě vyhovím. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana předsedy Kalouska. Všem připomínám, že v 9.30 máme pevně zařazený bod 148, takže pravděpodobně nedokončíme rozpravu.
To je arogance úředníka, který bohužel neodvedl dobře svoji práci a teď se snaží útočit na zákonodárce. To se prostě nedělá. To si troufnu říct jako dlouholetý státní úředník i jako politik. Ona totiž historie zná amatéry, kteří postavili archu Noemovu, a taky zná skvělé konstruktéry a odborníky, kteří zkonstruovali Titanic. Kdybyste odváděla skvělou práci na Ministerstvu práce a sociálních věcí, tak vaši aroganci chápu, ale při tom chaosu, který vládne na úřadu vám svěřeném, bych doporučoval přece jenom trochu více pokory.
Další faktická poznámka, pan poslanec Sklenák.
Vážený pane kolego poslanče Kalousku prostřednictvím předsedajícího, zřejmě proto, že nejste členem výboru pro sociální politiku, tak nemáte dostatek informací, jinak byste nemohl pronést ta slova, která jste pronesl. Já se musím úředníků Ministerstva práce a sociálních věcí zastat. Oni naopak se snaží vyhovět této Sněmovně a připravit takové podklady, které vycházely z požadavků jednotlivých poslanců. Bohužel ty požadavky právě poslanců se velmi často měnily a rozcházely a úlohu úředníků MPSV jsem jim rozhodně nezáviděl.
Reagovat chce faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Ale my se neposloucháme. Já jsem nemluvil o úřednících Ministerstva práce a sociálních věcí.
Je řada věcí, co končí. Teď, v posledních 14 dnech, končí dva projekty, které jsou velmi podobné. Taky se ženou do posledního dílu. Jeden z nich je série Avengers, také je to science fiction, a druhá je elektronická neschopenka. Obojí mně přijde velmi podobné. Proto se pokusím nebýt. Já jako poslanec jsem dlouhodobě měl jedinou jednu prosbu, která se týkala dvou částí. To znamená, vyplním elektronickou neschopenku a následující den, ideálně ještě ten, ji zaměstnavatel dostane a bude vědět informaci: můj zaměstnanec je na neschopence. Toto všechno proběhlo a finálně stále dneska lze v definovaných případech vystavovat recept písemně a ukazuje se, že je to nezbytně nutné, a stále část lékařů může vystavovat recept písemně a stále nejsou úplně dokonale vyřešeny všechny situace. Ta elektronická neschopenka je stejně závažná materie jako eRecept. Já rozumím tomu, že jednoduchý program, který používají praktičtí lékaři, který používají praktičtí specialisté, a dneska je řada lékařů, která používá tento program a vystavuje elektronicky neschopenku, neudělá zásadnější problém v těchto provozech u těchto lékařů. Velký problém může nastat na pohotovostech, může nastat velký problém v nemocničních zařízeních, která mají svůj vlastní nemocniční informační systém a nemají komerční nemocniční informační systém a z přímo řízených organizací je to, tuším, devět, kde vyvíjeli svůj vlastní nemocniční informační systém, jejich IT pracovníci, zdrojová data jsou v některých případech velmi obtížně dohledatelná. Budou muset doufat, že ti, co nevyhrají, se neodvolají, a pokud toto všechno dobře dopadne, budou moct implementovat eNeschopenku do nemocničních informačních systémů.